Než dám slovo dalšími přihlášenému, jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Martínek.
Dobrý den. Tady bych chtěl doplnit pro informaci ostatních. nad jeden milion jsou automaticky plátci DPH. A proto bychom měli podpořit právě tyhle drobné.
Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura.
Takže samozřejmě to není srovnání hrušek a jablek. Tam se klidně může jít jinam. Ale paní ministryně tu logiku prostě odmítá vnímat a pořád bude vykládat tu mantru, jak to EET je skvělé. To je naprosto v pořádku, o tom je taky ten politický souboj mezi pravou části politického spektra a levou části politického spektra. I třeba proti názoru vlastní ministryně. Stát v posledních letech a Finanční správa je posedlá vybíráním daní. Často chybuje.
Děkuji za slovo. Já bych vás také chtěl požádat o podporu tohoto zákona. Já bych chtěl vaši pozornost upřít na jedno číslo. V roce 2017 vydala Světová banka spolu s jednou významnou auditorskou firmou srovnání složitosti daňového systému v mezinárodním srovnání. Že naše ekonomika nesmí stát jenom na velkých mezinárodních, nadnárodních firmách, které nakonec vláda ještě dotuje pobídkami a nejrůznějšími dotacemi. Takové peníze díky naší závislosti na zahraničním kapitálu každoročně odejdou z České republiky do zahraničí. Z některých z nich možná i firmy nadnárodního charakteru, velké úspěšné firmy. Ale pokud budeme házet klacky pod nohy už na úrovni drobných podnikatelů, drobných živnostníků, tak nemůžeme očekávat, že se z nich někdy v nadcházejících letech stanou ty úspěšné velké nadnárodní korporace. Jenom pro srovnání, ve Švýcarsku je to 63 hodin. Já bych to přál i těm velkým firmám, ale shodněme se, že v tomto bodě to můžeme ulehčit aspoň těm malým živnostníkům. Proti tomuto návrhu zákona budou hlasovat ti, kteří raději mají velké korporace a úplně nejraději mají státní přerozdělování. Takže se rozhodněte, pro co jste. Zda jste pro podnikání, pro malé podnikatele, nebo pro stát a pro státní přerozdělování.
A já myslím, že je dobré finančním úředníkům uvolnit ruce a nechat jim prostor, aby stíhali skutečné problémy a ne ty domnělé. Takže z toho důvodu my podporujeme zvýšení této hranice, protože výdajový paušál je dohodou mezi státem a podnikatelem, která je pro obě strany výhodnou.
A znova vás poprosím, abyste v případě, že máte co k řešení, tak to řešili v předsálí a nerušili ty, kteří mají zrovna slovo.
Kolegové, kolegyně, milá vládo. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na vystoupení pana Farského. On to řekl správně.
Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Dovolte mi jen stručnou reakci na pana poslance Volného. Já myslím, že tady jsme narazili přesně na ten rozdíl světů. Podle našeho názoru jakákoli překážka, která je odstraněna živnostníkovi z cesty, ať už administrativní, nebo fiskální, jakákoli úleva, která je mu poskytnuta, je pro stát výhodná. Protože on nás taky někdo musí živit. Ujišťuji vás, že to odstraňování překážek v podnikání se dá spočítat na koruny a že je pro stát výhodné.
První věc, kterou tady paní ministryně říkala, že se to snížilo proto, že se zároveň vrátila možnost podnikatelů využívat slevu na vyživované osoby, to znamená na manželku a děti. Víte, ne každý, kdo využívá paušály, má děti a ne každý, kdo má děti, využívá daňové výdajové paušály. Já osobně se domnívám, že uplatnění slev je sociální politika státu na podporu rodin a vyvažovat to nějakými jinými administrativními opatřeními prostě není vhodné. Je to příklad jenom toho, že se podnikatelé v některých očích - nebo někteří přistupují k podnikatelům jako ke třídě a tento přístup se míjí s jednotlivými individuálními životy těch podnikatelů. Jinými slovy, je to takový handl - my vám milostivě vrátíme možnost uplatnění slevy na děti, ale zatížíme vás administrativní zátěží. Takže tento přístup se mi nelíbí, ale tady se opravdu asi míjíme v tom pohledu. Samozřejmě že se zvyšuje administrativní zátěž. U těch ostatních jednoznačně v menší či větší míře k administrativní zátěži dochází. Tak to pojďme vyvážit něčím jiným, a to je jednoduchým podnikáním a jednoduchými podmínkami. Nemůže to být konkurenční výhodou našeho státu? Vymýšlejí se dotace, vymýšlí se startupy. Ještě mi dovolte poslední věc. Mě hrozně mrzí, že tady paní ministryně použila to, že k tomu chybí analýza. Takže používat tento argument mě mrzí, protože ho nepovažuji za příliš fér.
Další je přihlášen s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Než vám něco přečtu, tak bych chtěl ukázat, jak paní ministryně umí šermovat s tím limitem 1 milion pro plátce DPH. Já s tím, paní ministryně, dlouhodobě nesouhlasím. Takže tento útok na ty malé je úplně nesmyslný. Ale není to ten daňový... Toto je možnost těch paušálů. Opakovaně tvrdím, že spojovat slevu na manželku či manžele nebo na děti s tím, co dělá rodič, není fér a není to součástí férové rodinné politiky státu. Pokud stát správně rozhodl, podotýkám správně, že ti, kteří pracují a současně vychovávají děti, mají daňové úlevy, tak to má platit plošně. My si opravdu, ale opravdu nerozumíme. Pokud mám nějaké produkty, které mají náklad, a ty prodávám za podnákladové ceny, a pak jsem v zisku. Musí to být výhodné i pro vás. Přece byste tam nepodnikal, vy nebo vaši kolegové. A ještě si stěžovat na tu smlouvu? A ještě chtěl po státu, aby to stát řešil? A bude ÚV nevím koho nebo čeho, ale ústřední výbor bude schvalovat i typizované nájemní smlouvy a kontrolovat všechno. To nemá žádnou logiku. Tak pokud dlouhodobě prodávám za podnákladové ceny, jak ten podnik dopadne, můžete mi říct, ekonomicky? Jaké platí daně z příjmů, když je podnákladová cena? Neplatí žádnou daň z příjmů, přesto tam už je 15 let. To nevylučuji. Jako by tam pak byly nepřiznané příjmy. To není možné. Z čeho ta firma žije - 15 let za podnákladové ceny prodává!
S faktickou poznámkou pan poslanec Válek.
To bychom se dostali do roku 1984, jak o něm psal Orwell, pak už chybí jenom Velký bratr, který by nad tím šmírováním bděl. Já bych rád, abychom se vrátili k racionální debatě a k tomu, jestli je EET a další vlna zavedení prospěšná nebo neprospěšná pro naše občany, pro naše podnikatele, pro nás pro všechny. Já nejsem nijak předpojatý, já se snažím tady pro sebe studovat fakta. Myslím si, že argumenty ze šmírování sem nepatří.
Pan poslanec Bláha a jeho dvě minuty.
Takže já už naposled. Opravdu, slibuji. Přijďte za mnou do kanceláře, jsem tam pro vás a rád vám vysvětlím, jak to funguje na trhu pekařském, cukrářském a jiném, který vykonává služby. Co se týče podnákladových cen, tak je to úplně jednoduché. Já nedodávám právě do těch marketů. A právě proto, že po mně chtěli, abych dodával v podnákladových cenách. United Bakeries, minus už deset let. A tak to je! Protože nejsou schopni přežít na tom trhu jinak. Já neříkám, že se na vás zlobím, že to nevíte.
Jenom k nám byste musel zavítat do 25 kanceláří. Fakt je to lepší, od toho máme tu možnost, abychom debatovali. Samozřejmě že jsou nástroje, jak to můžeme řešit. Ale ty vy odmítáte. Snižme sociální odvody. Onehdy jsem si listoval ekonomickým programem hnutí ANO před volbami. Jaký návrh udělala jednobarevná vláda hnutí ANO v této oblasti? To je jedna věc, jak bojovat s černým zaměstnáním, snížit cenu vedlejších nákladů práce. Tak jsem hledal tu úžasnou slevu pro zaměstnance, kterou máte ve volebním programu.
Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, aby nebyli zvýhodněni ti, kteří mě potkali na balkoně, rovnou říkám, že moje vystoupení bude poněkud delší. Naopak stát od nás chce stále více a více a rozhodně nám v placení daní nepomáhá. Ústavní soud bohužel posléze prohlásil, že míra zásahu do našich jednotlivých individuálních poslaneckých práv nebyla taková, aby zrušil zákon pro protiústavnost procedury, což mě mrzelo. Ne prosím, neodložil, zrušil. To není pravomoc, kterou by Ústavní soud měl. Ústavní soud může něco zrušit a pak to znovu může někdo prosadit, nebo prosadit v jiné variantě, nebo prosadit něco jiného, ale ten, kdo za to odpovídá, je znovu tato Sněmovna. Ten třetí a čtvrtou vlnu zrušil pro rozpor s Ústavou zejména v otázce zmocnění, která byla dána vládě, ale i v dalších otázkách.
První vlna EET proběhla. Já si myslím, že ti, kteří do toho vstoupili, přes počáteční nevoli s tím problémy nemají. Takže nedramatizujme to.
Tady to nemám. Tak prosím, pane poslanče.
Nebudu reagovat na osobní invektivy pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím si, že bychom se měli bavit věcně.
Teď pan poslanec Adamec.
Já budu mluvit naprosto poctivě na začátku. Prostě je to jinak. Tady ten stát přichází o velké peníze. Když se zavádělo EET, tak kdo byl populista a kdo je největší marketér, tak to víme, v této společnosti, kdo se chová populisticky za každého případu. A nebudu to tady dále rozebírat. No tak se musím zeptat, kde jsou. Jo, myslím, že to takhle bylo. Když se podíváte na příjmy státního rozpočtu a na příjmy z jiných daní, tak to není ten hlavní problém výběru daní. Není. Musím říct, že žijeme v době ekonomického boomu. Dá se to snížit jenom tak, že snížíte daně a zjednodušíte daňový systém. Daňoví poradci, kterých není málo, kteří na tom vydělávají. A kde berou ti daňoví poradci peníze? Tak co tu narovnáváme? Od začátku ne. A ty indicie jsou úplně jasné. A já si myslím, že bychom neměli tady propagovat a prosazovat zákony, které vytvářejí spor ve společnosti, které rozdělují společnost. To si nemyslím. Měli bychom tady schvalovat a navrhovat zákony, které tu společnost naopak budou stmelovat. A to se tady evidentně nepodařilo. To mně na něm vadí nejvíc. Ta nedůvěra vyjádřená tímto zákonem vůči svým občanům, vůči živnostníkům a podnikatelům je tady obrovská. Znovu opakuji, říkali jsme to tady od začátku. Nikomu samozřejmě neberu to, že dneska říká, že to je dobře. Ale bylo to na jejich vůli, bylo to v pořádku. Takhle to není.
My jsme se o tom bavili. Já chci dneska říci, a to je něco, co jsem tady říkal už opakovaně a mohu to na mnoha příkladech jasně dokázat, že minimálně ty poslední roky už EIA není tím hlavním problémem z hlediska zdržení. My už se dnes standardně u procesů EIA dostáváme na stejnou úroveň, jako je to v Německu, v Rakousku a v dalších zemích, to znamená standardní EIA je třeba pět šest měsíců a to už není rozdíl.
Děkuji, pane ministře. Nyní přečtu omluvu. Nyní tu mám tři faktické poznámky.
Já bych chtěl reagovat na to, co říkala paní zpravodajka v úvodu svého vystoupení. A tak podle mne museli uvítat tento zákon vycházející ze směrnice Evropské komise jako dar z nebe. Tato žádost musí být specifikována a lze ji podávat opakovaně.
Možná navážu na tu diskusi, která tady probíhala včera. Všichni víme, nebo si myslím, že většina z nás si tady uvědomuje, že systém dávek a vůbec sociální systém v České republice má velké mezery. Jsou velké mezery vůbec v dávkovém systému. Pokud se týká postoje Poslaneckého klubu KDU-ČSL, my jsme se tomuto problému intenzivně věnovali.
Prosím, dokončete větu a přerušíme jednání.
Klub KDU-ČSL se intenzivně tomuto věnoval, předložil vlastní novelu zákona pod sněmovním tiskem 99 i sadu pozměňovacích návrhů. A zbytek řeči dokončím při příštím projednávání.
Děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme se věnovat projednávání bloku zákonů v prvním čtení.
Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak nejprve, paní poslankyně Kovářová, já si nevzpomínám, že bychom kritizovali někdy kraje a obce. Říkám pouze - budu mluvit teď za sebe - říkám jednu jedinou věc: Naše veřejné finance jsou zdravé. Bez ohledu na to, co zaznívá z opozičních lavic. Jsou zdravé proto, že veřejné finance nám tvoří státní rozpočet, rozpočty municipalit, rozpočty fondů a veřejných institucí. A ty jsou v přebytku dokonce tak velkém, že ten přebytek je třetí nejvyšší v rámci Evropské unie. Prostě tak to je. To znamená, že také více vybíráme. A díky tomu můžeme více převést do rozpočtu municipalit. Takže to na úvod. A pak jsou další pojmy. K tomu schodku, když už tedy jsme u těch financí. Takže pro vaši informaci. A to nechci teď tady vytahovat historii, jak vypadalo strukturální saldo pár let zpátky. A my si to uvědomujeme. Velice zodpovědně si to uvědomujeme. A teď další nepravda, která tu zazněla. Pane poslanče Skopečku, mícháte dohromady dvě věci.
Já si jednací řád pohlídám, kolegové a kolegyně.
Já ho dodržuji, skutečně. Nikdy bych nepřekračovala ani jednací řád, ani pravidla zdvořilosti. Takže. Vždycky. Ale vy jste hovořil o rezervě na důchody, se kterou samozřejmě vláda počítá a kterou dodrží, a to je situace, kdy se vyplácí důchodů méně, než přichází příjmů ze sociálního pojištění, velmi zjednodušeně řečeno. A to skutečně nastane. To nesouvisí s tímto účtem. Toto je účet, kde se běžně ty peníze zapojovaly do cash flow státu. A jak se naloží se státním rozpočtem? Ten zákon bude schvalovat tato Poslanecká sněmovna.
Nejdřív pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou.
Paní ministryně, kdyby byly veřejné finance zdravé, tak byste nemusela v době růstu připravovat a předkládat Poslanecké sněmovně deficitní rozpočet. Prostě v době růstu normální zodpovědná vláda deficitní rozpočty nepředkládá. Pokud by byly veřejné finance zdravé, tak i v období ekonomického poklesu nebo drobné stagnace by byly naše veřejné finance vyrovnané. To, že jsou dneska v plusu, je dáno tím, že máme vysoký hospodářský růst a velmi nízkou nezaměstnanost. A to je znak nemocnosti veřejných financí. Nemůžeme hovořit o zdravých veřejných financích, když každoročně nám roste podíl mandatorních výdajů na státním rozpočtu a klesá tak fiskální suverenita vlády rozhodovat o menším podílu výdajů ve státním rozpočtu na ty priority, které si určí.